Není tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda paní navrhovatelka nebo pan zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo. Je to hlasování s pořadovým číslem 100, přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro návrh 70, proti žádný. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
Je to pojetí, které je moderní, postupně ho zaváděly státy na západ od našich hranic a všeobecně se osvědčilo. Nám jde hlavně o to, aby došlo k té principiální změně.
Já vám také děkuji, pane ministře. Dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost. Prosím, paní poslankyně.
Dále doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona následující změny a doplňky.
Děkuji, pane předsedající.
Po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelů Jaroslava Zavadila, zpravodajské zprávě poslance Beznosky a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jistě si pamatujete, jak Český Telecom fungoval. Samozřejmě znám a připouštím, že jsou podniky, které mají zaměstnance v dozorčích radách, ale je to na základě dobrovolnosti, nikoli zákona. Chtěl bych říct, že dneska jsme už svědkem druhého útoku na fungující českou ekonomiku, podnikatele a zaměstnance. Nezbývá mi tedy než opakovat návrh na zamítnutí tohoto zákona.
Děkuji, pane poslanče, eviduji váš návrh na zamítnutí, nicméně o tom bude hlasováno až ve třetím čtení.
A vy říkáte, že populisticky vyhazují peníze. Já se spíš kloním k tomu druhému názoru než k tomu prvnímu a chci jasně definovat naši pozici. Ale co je klíčové. Pro privátní sféru říkáme kategoricky, že jsme proti a že takový návrh podpořit prostě nemůžeme.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Pokud se tady bavíme o svobodě a svobodném rozhodování v podnikání, tak ho prosím neomezujte. Vaše hlasování ono svobodné podnikání už omezilo několikrát. A dnes? Dnes jste omezili svobodu občanů, když jste jim prolomili domovní svobodu, kdy dneska bude moct vstoupit úředník bez soudního příkazu do obydlí, do domova. Prostě pokud hlasujete pro omezení jednoho, tak neargumentujte svobodou u druhého.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Pan poslanec Ivan Pilný s faktickou poznámkou, po něm s přednostním právem pan předseda Faltýnek.
Podniky, které mají majoritní státní účast, tak tam přece není potřeba nic upravovat zákonem. Další věc je to, že já bohužel opravdu nemám žádný vliv, a dokonce i ministři ANO mají, jak je jasně vidět, poměrně malý vliv na hlasování vlády o těch populistických opatřeních, protože tam prostě nemají většinu. Takže já se necítím osobně zodpovědný za to populistické rozdávání.
S přednostním právem pan předseda Faltýnek.
Takže tolik pouze na doplnění.
Kdo ten návrh podal? Nikdo z mé strany ho nepodal. Tak nás z toho neobviňujte. To je všechno. Tady žádný protimluv není.
Dalším takovým velmi důležitým tématem Rady Evropy je justice přátelská k dětem. Současná praxe umožňuje orgánům činným v trestním řízení na všech úrovních postupovat v případě zvlášť zranitelných obětí trestných činů, jakými jsou děti, ale i senioři a další skupiny, ve zvláštním režimu včetně poskytování informací tak, aby se předcházelo sekundární viktimizaci, to znamená druhotnému poškození. Pozměňovací návrh proto směřuje k tomu, aby zejména ty zvlášť zranitelné oběti, jak jsem říkala, děti, senioři, ale jsou prostě i další skupiny, kterých se toto týká, aby jejich práva byla naplněna bez ohledu na to, zda o ně žádaly. Současné znění zákona je pouze obecnou nabídkou možností, které oběť může, nebo nemusí využít. Není tedy garancí státu, že bude zajištěno její důstojné postavení a její bezpečnost. V podrobné rozpravě se k němu přihlásím. Děkuji.
Já vám také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Válková. Prosím.
Děkuji za slovo.
Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu a uděluji slovo paní poslankyni Peckové. Děkuji. Nyní paní poslankyně Válková.
Proto avizuji, že se hlásím do rozpravy a dovolím si Poslanecké sněmovně navrhnout procedurálně další postup.
Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Proti? Hlasování končím. Přerušuji projednávání bodu číslo 8 a otevírám projednávání bodu číslo
Ke konkrétnímu obsahu návrhu zákona si dovolím uvést následující. Zavádí dále obecnou úpravu požadující, aby každá veřejná instituce sestavovala návrh rozpočtu a střednědobého výhledu na nejméně dva další rozpočtové roky. Zároveň je uloženo návrhy schválené rozpočty a střednědobé výhledy a plnění rozpočtů zveřejňovat. Návrh zákona také obsahuje požadavky kladené na makroekonomické a fiskální prognózy ministerstva využívané pro účely rozpočtového plánování. Ministerstvo ji odvodí od celkové výše výdaje sektoru veřejných institucí, která se určí jako součet střednědobého rozpočtového cíle a prognózovaných celkových konsolidovaných příjmů sektoru veřejných institucí upravených o vlivy hospodářského cyklu a jednorázových operací na následující rok. Poslední uvedené navýšení však bude možné jen se stanoviskem Národní rozpočtové rady, která bude zapojena také v metodické rovině a bude ke stanovení výdajů vydávat stanovisko. Pravidlo by mělo vést k výraznému omezení procyklického charakteru fiskální politiky a do značné míry také odpolitizování stabilizační funkce veřejných financí. Ve vztahu k hospodaření územního samosprávného celku je zaváděno pravidlo, na jehož základě obec či kraj musí v případě, že jeho dluh ke konci roku překročí 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky, snížit toto překročení o nejméně 5 % z rozdílu mezi výší jeho dluhu a jeho regulovanou úrovní. Pravidlo obsahuje nápravnou část aplikovanou v případě, kdy obec či kraj svůj dluh nesníží požadovaným způsobem. Nápravná část bude zavedena s odloženou účinností. To v zásadě znamená, že fiskální strategie vlády ve svém horizontu povede k dosažení střednědobého rozpočtového cíle. Vláda Poslanecké sněmovně předloží návrh vyrovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven. Dále ostatní veřejné instituce nebudou smět po období, v němž bude výše dluhů činit nejméně 55 % HDP, zřizovat nové závazky ze smluv, které vedou k navýšení dluhu sektoru veřejných institucí na dobu delší než jeden rok. Výjimka bude možná u závazku projektů spolufinancovaných z rozpočtů EU nebo závazků nezbytných plnění rozhodnutí soudu nebo orgánů státní moci. Rada bude hodnotit plnění číselných fiskálních pravidel, o čemž bude předkládat zprávu Poslanecké sněmovně.
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Než zahájíme dnešní jednání, chtěl bych vám oznámit, že poslanec Stanislav Berkovec vzal zpět sněmovní tisk 774, první čtení. S náhradní kartou číslo 8 bude dnes hlasovat pan poslanec Vondráček. Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloku třetího čtení. Jsou to zákony dle schváleného pořadu schůze.
Proto si vás dovoluji požádat, abychom hlasováním velmi rychle z časových důvodů vyřešili ten problém. Jestli můžu poprosit, aby se znovu hlasovalo s tím, že to bude první bod příští středu ráno. Děkuji.
Dobře, děkuji. Váš návrh jsem zaregistroval.
Je to druhé čtení. Po desátém bodě odpoledne, což je...
Eviduji dva návrhy. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 141, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Dobře, děkuji. Můžeme v tom případě pokračovat. Otevírám první bod dnešního jednání a tím je
Já to musím odmítnout. Byl přijat na zasedání výboru pro životní prostředí pozměňovací návrh paní senátorky Seitlové, kde se zavádějí specifické emisní limity i pro pachové látky. Ono těch látek, které zapáchají, je poměrně velké množství, každému něco jinému voní nebo, jak se říká, smrdí. Někomu třeba vadí i produkty třeba z lihovaru, když se vypaluje líh, někomu to nevadí. Tolik můj příspěvek, děkuji.
Děkuji panu poslanci Zemkovi. Mám dvě faktické poznámky. Nejdřív pana poslance Michala Kučeru a poté pan kolega Bendl.
Jenom krátce zareaguji na slova svého předřečníka pana poslance Zemka. Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já s vámi v principu v mnohém souhlasím. Existují tady totiž dvě svobody, dvě práva - jedno právo je domovní svoboda, osobní svoboda a na druhé straně právo dýchat čistý vzduch. Ale bohužel tohleto řešení je to nejhorší možné řešení, které ministr Brabec přináší. Proč je to ponecháváno na nějaké úřednici, na nějakém rozhodnutí? Proč tam není soudní příkaz? Pokud říkáte, že ten proces bude zdlouhavý, jaký je problém si opatřit soudní příkaz? Proč to není přímo v tomhle zákoně? No protože to je jednoduché, protože to je rychlé, protože to je způsob, jakým pracuje tato vláda - pouze na efekt, na nic jiného.
Nyní pan poslanec... A tak se nám rozmnožily faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
První, kde argumentoval tím, že přece také nějaký podnikatel pálil někde nějaké odpady. Přitom sám dobře ví, že na podnikatele má tenhle stát tolik bičů, jak ho zničit, jak ho zlikvidovat, a tohle je další, který se jenom vymýšlí, a nadbytečný, zcela určitě. Ale fakticky to nevyřešíte. To není prostě cesta, jak to vyřešit, a to za tu cenu, že porušíme domovní svobodu.
Mně nezbývá než reagovat taky samozřejmě na pana zpravodaje. Já jsem uváděl v tom svém, když jsem tady mluvil, že vidím, že už se to zpřísňuje. Tam není žádná hodnota.
Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová také k faktické poznámce.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. A není to tak dávno, je to myslím tři čtyři měsíce, bylo to před prázdninami, hodně jsme tady k tomu vystupovali. Takže prolamování domovní svobody je pro tuto vládu jakési hobby, jakýsi krok, který považuje za krok tím podle nich správným směrem. Stejně jak jsem říkala, že je protiústavní to prolomení domovní svobody bez souhlasu státního zástupce nebo soudce, tak se domnívám, že i v tomto případě je to porušení ústavních práv občanů České republiky.
Děkuji. Prosím, pane poslanče. Poté pan kolega Zemek.
Já bych řekl, že život vytváří určité paradoxy a někdy je to překvapivé.
Možné to bude za pět, za sedm let, třeba, a pak je samozřejmě možnost této novelizace. Ale otázka je, co do té doby budeme dělat a jestli do té doby budeme rezignovat jako stát na možnost postihu takovýchto lidí, kteří otravují životní prostředí a otravují ovzduší ostatním. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu, do které eviduji tři přihlášky.
Děkuji za slovo, hezký den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Jsem zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde jsme tento zákon řešili, a já jsem se jaksi nedopídil jedné odpovědi na tom výboru, když se to projednávalo. Budu to já jakožto ten, co si ho koupil, nebo ten, kdo mi ho prodal? V tomto případě.
Nyní tedy řádně přihlášení do rozpravy.
Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Potom s přednostním právem Miroslav Kalousek a Zbyněk Stanjura.
Asi nejvíce diskutovaná změna se týká právě možnosti kontrol lokálních topenišť v odůvodněných případech a výjimečných případech. O tom zhruba ta novela je. Za sebe mohu říct, že tyto změny pokládám za prospěšné a kladné, a tudíž tuto novelu podporuji.
Děkuji, pane předsedo. Včetně toho, že někteří z nich ho i pobavili. Dovolte, pane ministře, abych vám řekl, že v zásadě i vy jste nás pobavil. To vy zásadně neděláte, myslím si, že programově, v podstatě celá vláda. Není to úplně fér, není to ani statečné a především to prozrazuje velkou odbornou nejistotu v argumentaci. Takže protože poslanci za TOP 09, kteří zde vystupovali a které jste ve své závěrečné řeči jmenoval, vystoupit nemohou, tak dovolte, abych vám jejich jménem sdělil jejich názor, že vaše protiargumenty vůči jejich vystoupení byly nekvalifikované, nekompetentní, a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby se vašimi argumenty neřídila.
Děkuji. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Myslím, že pan předseda Kalousek to řekl úplně přesně. Ale nedal jste jim možnost. Nebyl jste to vy, ale byl to váš vládní kolega. A opravdu je to nefér. Máte to samozřejmě v rukou vy. My na vás můžeme jenom apelovat. Tomu zákonu se věnujeme poměrně dlouho. Myslím, že nějakých deset minut, že delší to určitě nebude, tomu ještě věnovat můžeme. Nic jiného udělat nemohu.
Ještě než budeme pokračovat, přečtu došlé omluvy. Paní kolegyně Hnyková se omlouvá od 14.30 do 19 hodin dnešní den.
Reaguji na korektní výzvu pana kolegy Stanjury, na rozdíl od podle mého názoru nepříliš korektního sdělení pana kolegy Kalouska, ale to mě nepřekvapilo. Takže pokud samozřejmě chcete nějakým způsobem dál ještě na to reagovat, rád si to poslechnu.
Děkuji.
Protože ta bude postupně docházet a budeme ji muset dovážet, pokud budeme chtít, aby majitelé těchto kotlů je dále provozovali.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem nic takového neřekl. Já jsem říkal: Pojďme hledat řešení, která tady padla. Je to jedna z věcí, která možná bude komplikovaná, ale určitě by pomohla. My, co jezdíme každý rok čistit Berounku, o tom můžeme vyprávět a dokladovat to stohy různých PET lahví, které kopírují naše vodní toky.
Garantujeme vám, že o 20 % znovu vzroste pracovní neschopnost.
A já jsem získal zkušenosti v hornictví z nemocenské velmi razantní, velmi významné. Ti nosili ta stokilová železa. Samozřejmě nikdo ti ten plán nesníží, musel jsi ty tuny nakopat, metry vyrazit. Zejména ti chlapi, kteří předtím pracovali ve trojce. Druhá oblast, kterou jsme řešili, bylo dárcovství krve. Ale prostě skutečně, omlouvám se, ale budu hlasovat pro zamítnutí tohoto zákona.
Poslední faktickou poznámku pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Já vím, že karty jsou rozdány, ale chtěl jsem reagovat na kolegu Hegera. Já jsem tu nemorálnost neviděl v tom, o čem on tu hovořil.
Bod B, napadl mě druhý příměr. Je to tedy taky špatně?
To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Jestliže se již nikdo další nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně paní zpravodajky. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. Já přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlásím. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, tak jak byl přednesen.